Nyní přistoupíme k návrhu na zpravodaje pana poslance Igora Nykla. Proti? Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí s přednostním právem pan předseda Sklenák.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.
Dobrá, budeme postupovat standardním způsobem. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji. Ty platily za mě a za mé kolegy vůči panu ministru Pecinovi. Poslanecký klub ČSSD vám zjevně nedůvěřuje z úplně jiných důvodů.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, regulační poplatky obecně od svého zavedení v roce 2007 se staly extrémně citlivým tématem a bylo jasné, že budou dominovat v mnoha debatách. A je to pořád téma otevřené. Pravděpodobně nikdo z nás neví zcela optimální řešení těchto poplatků. Určitě hospitalizační poplatky je ještě zvlášť téma, které už dvakrát bylo řešeno Ústavním soudem.
Děkuji za slovo. KSČM od samého počátku zavedení tzv. regulačních poplatků považuje toto zavedení za porušení článku 31 Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy. Připomenu vám jenom, že rozsudek Ústavního soudu, který rozhodoval o ústavnosti, uznal ústavnost rozdílem pouze jediného hlasu, protože uvěřil tehdejšímu ministrovi zdravotnictví panu Julínkovi, že to jsou poplatky regulační. Dnes už se otevřeně hovoří o tom, že to nejsou regulační poplatky, ale že to je nutný příjem do zdravotnictví. Ústavní soud při svém rozhodování také stanovil podmínku, že nesmějí mít tyto poplatky ten tzv. rdousicí účinek. Připomenu vám ještě důvod, proč byly poplatky zavedeny. Základním a hlavním důvodem bylo navýšit spoluúčast pacientů. A to se skutečně stalo. Znamenalo to, ten důvod byl vzít solidární peníze ze systému veřejného zdravotního pojištění a nahradit je penězi z kapes lidí bez respektování neúnosné zátěže chronicky nemocných, zdravotně postižených a nízkopříjmových pacientů.
Potom pan předseda Faltýnek.
Poslanecká sněmovna může zřídit komisi, v jejímž čele musí stát poslanec. Klub KSČM předkládá návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky a ústavní systém. V Senátu dlouhodobě působí komise pro Ústavu a parlamentní procedury. To občas působí potíže, protože podle článku 41 Ústavy jsou tady věci, které vyžadují souhlas obou komor, a to bez možnosti přehlasovat a odchýlit se od usnesení jedné komory od druhé. A pak jsme moc nepokročili, kromě roku 2004, kdy se měnil článek 10 vzhledem k našim závazkům v Evropské unii. V tuhle chvíli já považuji neexistenci ústavní komise Poslanecké sněmovny za hrubou chybu. Považoval jsem ji za chybu i v roce 2010, kdy nebyla zřízena z tzv. úsporných důvodů.
Dalším přihlášeným je pan předseda Faltýnek, potom pan předseda Stanjura.
Obě dvě cesty jsou samozřejmě možné. Tolik jenom moje krátká reakce na mého předřečníka. Děkuji za pozornost.
Ještě než dám slovo panu předsedovi Stanjurovi, mám tady faktickou poznámku paní poslankyně Markové, potom faktická poznámka pana místopředsedy Filipa.
Lidská práva patří k jinému výboru. Já si myslím, že bychom neměli ten název rozšiřovat.
Děkuji, pane předsedo. Já jen fakticky k tomu, co tady říkal pan předseda Faltýnek.
Kolegyně, kolegové, náš klub nepodpoří vznik komise pro Ústavu. Nemyslím si, že bychom museli vytvářet další speciální orgán, navíc nevím, jaké by bylo zadání, kdo by to inicioval. A pokud možno bych nepoužíval termín revize Ústavy. Takže my pro zřízení této nové komise hlasovat nebudeme.
Nemůže si předvolat ministra, nemůže udělat nic než skrze ten výbor. Vždycky tak musí činit výbor.
Velmi se mu tímto omlouvám a prosím, aby tento bod byl takto opraven.
Ano, děkuji. Paní poslankyně Matušovská, potom pan místopředseda Vojtěch Filip.
Jde o vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele. Jde vlastně o závažné téma, problematiku tzv. šmejdů.
Děkuji, budeme o tom hlasovat.
Zbytek bych dával v odůvodnění až poté. Byla by to komise, která by odpovídala senátní komisi pro Ústavu a parlamentní procedury. Já to navrhuji pouze z opatrnosti, protože samozřejmě nevím, jestli bude ten bod schválen, ale předpokládám, že ano.
Ano, takže v případě, že by nebyl zařazen navrhovaný bod zřízení stálých komisí, tak bych nechal hlasovat o tom vašem návrhu, jinak by byl potom bezpředmětný. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k programu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 177 poslankyň a poslanců, pro 176, proti nikdo. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Poslanecká sněmovna by tímto hlasováním stanovila, že jednacím dnem její 4. schůze bude i pondělí 16. prosince. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Nyní se budeme věnovat návrhům, které byly předneseny v rozpravě. Pan poslanec Benda navrhoval na konec schůze zařadit tři nové body, dvě žádosti o vydání a jedno potvrzení předsedy výboru. Myslím si, že můžeme hlasovat najednou, pokud není námitka a žádost na oddělené hlasování. Pan poslanec Laudát? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu?
O tom bychom měli hovořit. Protože to, že být má, je naprosto jasné. V tom případě ta stokoruna je skutečně částka velmi směšná. Co uděláme, já nevím. A já znovu říkám, že to má významný regulační efekt. Zdravotnictví je těžká věc. Ve zdravotnictví neexistuje náhradní ukájení. Každý chce jen to nejlepší. Když nemáte peníze na housku, spokojíte se s chlebem. Ve zdravotnictví to tak není. Každý chce jen a jen to nejdražší.
Já vám jenom chci říct z dennodenní praxe, že poplatky jsou možná téma pro vás, rozhodně nejsou tématem pro moje pacientky ani pro nikoho z okolí. Takže to, co tady bylo řečeno za těch několik let na téma poplatky, je prosím vás už úplně mimo mísu. Regulační efekt to jednoznačně mělo a ještě má. O tom, že v nemocnicích to je naprosto nezastupitelné. To jenom dokazuje tu vaši odtrženost od života.
Děkuji panu poslanci.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, hovoří se tu o kvalitě a o nedostatku peněz. Zmrazením příspěvků, které dává na pacienta ze státního rozpočtu. Tak o jaké kvalitě tu hovoříte? Jestli ve zdravotnictví peníze chybí, a Ústava říká o veřejném zdravotním pojištění, tak jsme měli diskutovat o tom, jestli nezvednout o půl procenta zdravotní pojištění. Ale proč vymýšlet nějakou administrativu? Ano, jiný pohled je asi v metropoli. Tady jsou zcela jiní pacienti. Ale běžte dál od Prahy. Administrativa pro lékaře - problém. A ti by se určitě obešli bez těchto peněz, kdyby věděli, že jim potečou peníze tak, jak správně mají.
S faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.
Nicméně pár faktů. Jestli jsou zdraví, nebo nemocní, berou to šmahem. Ke zmínce o zdravotním pojištění a násobku neplacení zdravotního pojištění. A pak jenom technickou poznámku.
Děkuji za slovo.
Bude to samozřejmě věc pro právníky.
Prosím, máte slovo.
Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, my projednáváme novelu zákona o ochraně spotřebitele. Nevím, proč sem zatahujeme různé věkové skupiny. Spotřebitelé jsou takřka všichni. Proč sem taháme seniory? Spotřebitel je každý člověk. Já se za seniora nepovažuji, jsem spotřebitel. Moje dcera není senior, je spotřebitel. To je ochrana všech spotřebitelů, nejen seniorů. Pojďme se bavit skutečně věcně o lidech, o spotřebitelích.
Pouze pro stenozáznam a takto to bude ve stenozáznamu uvedeno. Pan poslanec Adam s faktickou poznámkou. Zeptám se, zda pan ministr nebo paní zpravodajka mají zájem o závěrečná slova. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že můžeme pokračovat. Otevírám podrobnou rozpravu. Zeptám se znovu na závěrečná slova. Paní zpravodajka? Nemají zájem. Máte zájem, pane ministře? Ano, tak prosím.
Já vám všem chci poděkovat za zpracovatele, za iniciátory.
Zahájím hlasování. Zeptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Dám prostor panu předsedovi klubu KSČM.
Dámy a pánové, dneska možná už naposledy. Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Můžeme být spokojeni, můžeme být hrdi na svou práci. Pojďme se, prosím pěkně, s podtržením a s vykřičníkem pokusit zabývat vymahatelností práva i v dalších oblastech České republiky.
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Otevřu tedy bod Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
Dalším krokem k vytvoření nedostatku finančních prostředků v systému bylo zmrazení plateb za tzv. státní pojištěnce. Takže tím pádem byl vytvořen skutečně problém s tím, že v systému solidárního veřejného zdravotního pojištění chybějí finanční prostředky. Zákon explicitně neříká, k čemu mají tyto poplatky sloužit. K čemu mají být použity. Dále tyto poplatky považujeme za neregulační. Například už dnes je jasné, že snížení počtu návštěv u lékaře a na pohotovostech je provázeno nárůstem čerpání dražší péče záchranné služby. Navíc to není pacient, který určuje, zda bude hospitalizován a na jak dlouho. To znamená, že základním přístupem k těm tzv. regulačním poplatkům by mělo být to, že bychom je měli zrušit a vrátit ty vytunelované finance z veřejného zdravotního pojištění zpátky do zdravotního pojištění. Hrozí tedy reálně omezování potřebné zdravotní péče pro pacienty, zhoršují se podmínky pro zdravotníky - pro lékaře, pro zdravotní sestry, pro jiné zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví. A především se zvyšují nároky na zřizovatele nemocnic, kteří musí dofinancovávat svá zdravotnická zařízení, protože jsou ze zákona odpovědní za poskytování zdravotní péče na území svého kraje. Je to tedy zátěž pro krajské rozpočty. Všechny ty kroky, o kterých jsme mluvili, které způsobily vytunelování, skutečně vytunelování, toho systému veřejného zdravotního pojištění. Co je tedy nutné? A samozřejmě, a to je velmi důležité, je nutné snížit DPH. A jenom u léků - jenom u léků - je to půl miliardy ročně.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Hovorka.
Faktem je, že když teď nedojde ke zkrácenému režimu projednání tohoto zákona, tak v podstatě poplatky se nebudou vybírat vůbec. Znamená to samozřejmě ulehčení pro pacienty, ale ztrátu pro zdravotnická zařízení ve výši minimálně 2 miliardy korun a tato ztráta se musí nějakým způsobem nahradit. A pokud nedojde k navýšení plateb za státní pojištěnce nebo jiným způsobem, tak pro řadu nemocnic, zejména menších, to bude vážný problém, se kterým se budou muset vyrovnat.
Jenom vysvětlení panu poslanci Svobodovi - písemná přihláška má přednost před přihlášením z pléna.
Není to pravda.
Je to trošku komplikované, ale snad všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? I tento návrh byl přijat. Kdo souhlasí s takto navrženým pořadem schůze jako celkem? Přihlášeno je 184 poslankyň a poslanců. Prosím pana poslance Ivana Gabala, který je navrhovatelem tohoto bodu, aby se ujal slova. Pane poslanče, prosím.
Pane předsedo, dámy a pánové, vládo. Já bych si dovolil přečíst návrh velmi krátké rezoluce, kterou bychom mohli tím pádem vyslat do světa ještě před pohřbem. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky oceňuje mimořádné zásluhy Nelsona Rolihlahla Mandely o prosazování lidských práv a rovnosti občanů. Význam Nelsona R. Mandely přesáhl hranice Jihoafrické republiky a oslovil globální společenství svým nezaměnitelným poselstvím lidské důstojnosti, svobody, statečnosti a státnické rozvahy.
Prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Já v tomto bodě otevřu všeobecnou rozpravu a zeptám se... Ano, vidím pana poslance a předsedu poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové. Na několika místech Jihoafrické republiky teď zrovna v těchto hodinách probíhá za Nelsona Mandelu tryzna. Já bych vás, pane předsedo, chtěl poprosit, abychom i my jako Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky uctili jeho památku minutou ticha.
Současně požádám pana poslance Kováčika, aby se dle zažité praxe stal zpravodajem tohoto bodu, protože byl první, kdo vystoupil v rozpravě. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou, do které žádné přihlášky nemám, tak ji také končím. Zeptám se, zda jsou zde požadavky na závěrečná slova. Konstatuji, že návrh rezoluce byl schválen.
Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedající. Tyto akce jsou zaměřeny převážně na seniory, kterým jsou na nich často nabízeny a prodávány nekvalitní a předražené výrobky. Přitom jsou používány nejrůznější nevybíravé a důkladně propracované agresivní praktiky, a to od manipulace směřující k vyvolávání pocitu závazku či vděčnosti účastníka přes akce nepravdivé či zkreslené informace až po výhrůžky nebo psychický nátlak a fyzické útoky. Provádění kontrol takovýchto akci je dosud velmi obtížné. Stanovuje se také povinnost poskytnout úplné a přesné informace o jejich minimálním rozsahu i v pozváních pro spotřebitele. Při převáděcích akcích dochází k agresivním obchodním praktikám, hraničícím s vydíráním a omezováním osobní svobody. Za účelem efektivní kontroly ze strany ČOI se navrhuje ohlašovací povinnost 10 pracovních dnů před konáním akce. Za třetí: Z důvodu naléhavosti problému se navrhuje zkrácené projednání a schválení již v prvém čtení. Děkuji vám za pochopení a za schválení a za pozornost.
Chtěl bych poprosit i kolegy z klubu ANO, aby se nad tímto skutečně zamysleli, případně i kolegy z ODS. Já bych opravdu tuto záležitost chtěl podpořit. Skutečně se proto přimlouvám za zřízení takovéto komise, která by mohla být funkční a operativní těleso napříč politickým spektrem. Ještě k tomu zastoupení.